Tak já budu citovat, co v tom návrhu, o kterém se tady všichni baví a mluví, vlastně je schváleno. Jeden z nich jsou relokace, ovšem nepovinné, nikdo nikomu nedává žádné kvóty na přijímání povinného počtu migrantů - za prvé. Za druhé, je to finanční příspěvek poskytovaný členskými státy, to je druhá možnost solidarity. Takže to, co už Česká republika dlouhodobě dělá. Tady všichni mluví o nějaké výjimce, kterou jsem prezentoval, a prý ta výjimka neexistuje. A prosím, pokud tady kdokoli tvrdí, pokud tady pan poslanec tvrdí, že ví, jak funguje vyjednávání na evropské úrovni, tak také ví, že je nějaký návrh textu, o kterém se hlasuje, a potom v rámci jeho schvalování se právě dávají a implementují výjimky, které si jednotlivé státy vyjednají. Ta výjimka tam samozřejmě obsažena je. A ještě jednou, co ta výjimka říká? To, co vy tady kritizujete. Nejsou tam žádné povinné relokační kvóty - nejsou. A ještě jednou - nejsou, nemusíme přijmout žádný počet migrantů. To je přece ilegální migrace a my samozřejmě v rámci readmisí ty lidi budeme posílat pryč. Když stoupne vlna migrace a ze Slovenska sem půjdou migranti, my ty hranice samozřejmě zase zavřeme. No a proč Polsko neschválilo? Polský náměstek - ani tam nebyl ministr - ráno vystoupil s tím, že jsme země zasažená ukrajinskou migrací, máme, ano, vysoký počet, vyšší než Česká republika, ale v přepočtu na obyvatele per capita jsme my nejzasaženější zemí s naším počtem migrantů, a Polsko vystoupilo: my nechceme platit žádný solidární příspěvek ve chvíli, když máme takový počet migrantů. A my jsme tenhle polský argument podpořili. Až na to, že náš přístup byl rozdílný. My jako Česká republika jsme celý den vyjednávali s Francií, s Německem, se Španělskem, s Itálií, se všemi státy a říkali jsme: pokud nebude odsouhlasena výjimka pro země postižené ukrajinskou migrací, tak my nesouhlasíme se schválením migračního paktu jako celku. No a samozřejmě že švédské předsednictví a ostatní země, které chtěly kompromis, chtěly schválit migrační pakt. Jedna země z Pobaltí se hlasování zdržela. A argumentovat Slovenskem je značně nefér. Slovensko řeklo, že na všech radách se teď v zásadních stanoviscích bude zdržovat hlasování, protože mají úřednickou vládu a nemají politický mandát k těmto rozhodnutím. To bylo jasné slovo na záznam na kamery pana slovenského ministra, které si opět můžete dohledat. Takže Polsko hlasovalo proti, i když jsme vyjednali během dne pozici, kvůli které Polsko hlasovalo proti. Proč tak Polsko učinilo? Já nevím, možná kvůli volbám. Možná cítí krev, jako ji cítíte vy. No, kolik jich tam je? To jste říkali vy, tuhletu velkou legraci. Tak zase začínáte strašit lidi? Zase se hodí ta migrace? Na základě toho, že nikdo žádné povinné kvóty do České republiky neodsouhlasil, že si můžeme vybrat ze tří typů solidarity, a je tam i ta solidarita s technickým zabezpečením, budování infrastruktury a podobně, kterou i vaše vláda dlouhodobě podporovala. Mandát, který byl schválen ještě za vaší vlády, zní následovně: odmítnutí povinných relokací. Odmítnutí povinných relokací jsme my jako Česká republika zcela naplnili. Ty tam nejsou. A ani při sebevětší kreativitě a čtení tohoto textu je tam nenajdete. Dnes odpoledne vám budu moct představit text, pokud COREPER projedná, vydá, kde je zakomponována naše výjimka odkazující se na zmíněný článek AMMR. To jsou prostě procesy, tak jak chodí. A když říkáte, budeme tím tady strašit v evropských volbách - no to se na vás Renew frakce bude opravdu těšit, ti jsou pro. Pokud se bavíte o tom, jak dlouho ta výjimka bude fungovat. To znamená, pokud tady budeme mít takový počet Ukrajinců, který máme, tak žádný solidární příspěvek platit nebudeme. Podtrženo dvěma čarami. Co jsme dosáhli? Žádné povinné kvóty, žádný solidární příspěvek po dobu ukrajinské krize. Já nevím, jestli je to tak špatný výsledek vyjednávání, ale vy si vždycky musíte najít něco, za co nás samozřejmě kritizovat. Víte, co tím děláte? Děláte tím jenom to, že rozeštváváte tuhle společnost na základě něčeho, kde není vůbec důvod ji rozeštvávat, protože tady z toho České republice nehrozí vůbec žádné potenciální nebezpečí, naopak jsme ji do budoucna ochránili před tím, že přijde někdo, kdo by si řekl, že třeba ty relokace jsou dobré. Ale ony tam nejsou.
Nyní budeme pokračovat v projednávání. Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Nyní tady mám také přihlášky s přednostním právem, takže jako první přihlášený do rozpravy je pan poslanec Cogan, pan předseda Cogan. Děkuji moc. Prosím, pan předsedo.
Omezení času řečnické doby pak dává prostor, aby mohlo vystoupit co nejvíce poslanců.
Já také děkuji. Prosím, s faktickou poznámkou se hlásí... s protinávrhem. Posím.
Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já si dovolím dát protinávrh, protože jsem chtěla diskutovat k věci, která tady nebyla vůbec diskutována, protože v posledních minutách druhého čtení byl načten pozměňovací návrh, takže diskuse vůbec neproběhla k tomuto tématu.
Ano, vnímám další protinávrh.
Pokuste se nad tím zamyslet, pane kolego Cogane, a odpovězte mi tedy na otázku, kdy a v jaké fázi jsme debatovali pozměňující návrh pana kolegy Michálka. Ve druhém čtení jsme tento tisk projednávali 25 minut. Ale my máme věcné připomínky.
To jenom čtu pro pořádek.
My jsme učinili gentlemanskou dohodu, začne paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
Ano, souhlasím.
Prosím, máte slovo.
Na úvod musím říct, že došlo k dohodě předsedů poslaneckých klubů s tímto názvem, protože kdybychom takovýto název bodu nedali, tak by k té dohodě nedošlo a s největší pravděpodobností by program dnešní schůze schválen nebyl. Kdybychom asi měli ten bod nazvat, tak by zněl úplně jinak, protože migrační reforma a to, co schválil pan ministr vnitra, je absolutně v rozporu s programovým prohlášením, nejenom s programem SPOLU a dalších stran, ale především v rozporu s programovým prohlášením vlády. A teď si řekněme, co se stalo. Takže pan ministr jel na jednání Rady ministrů - můžeme se bavit o tom, proč to nebylo na Evropské radě - a nevěděl o tom, co tam bude projednávat? Může nám pan ministr vnitra odpovědět, jestli to na daném výboru projednával? Já od svých kolegů, kteří jsou členy zahraničního výboru, žádnou takovou informaci nemám. Pan europoslanec Zdechovský hovoří, že neměl.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, čas určený na přestávku klubu SPD vypršel. Budeme pokračovat v rozpravě. Jsou zde tři faktické poznámky. Jako první vystoupí pan poslanec Jiří Mašek, poté Karla Maříková a následně Zdeněk Kettner. Prosím, máte slovo. Jako další paní poslankyně Karla Maříková, připraví se pan poslanec Zdeněk Kettner. Jako další pan poslanec Zdeněk Kettner, připraví se pan poslanec Patrik Nacher s faktickou poznámkou.
Děkuji. Tak ještě jednou to zopakuji, prosím pana ministra, aby neustále neopakoval, že jde o nějaké strašení. Je to uvádění faktů. Jsou to prostě fakta. A říkal jsem, zrovna tak můžeme zrušit požární prevenci nebo lékařskou, protože to je strašení požárem nebo nějakou zdravotní indispozicí. Ty útoky se prostě dějí, je to zhoršení bezpečnostního rizika. Takže mám prostě pocit, že zbytek světa trpí psychickými problémy, a my je tady potom musíme léčit. Tak jenom tak, že nemáme na učitele, nemáme na důchodce, ale na tohle si zřejmě asi budeme půjčovat.
Prosím, pane poslanče.
Já bych využil té faktické a toho, o čem mluvil pan ministr vnitra, a zeptal se na jednu základní věc, lámu si nad tím hlavu celou dobu. Proč zrovna teď? Proč ne před rokem? To je prostě regulérní legitimní dotaz, protože potom je Česká republika, Polsko a všechny tyhle země v evidentní nevýhodě.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Můžeme dál.
Další návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyzývá premiéra Petra Fialu k okamžité personální výměně na pozici ministra vnitra České republiky."
Děkuji. Návrh nebyl přijat.
A poslední usnesení: "Poslanecká sněmovna vyzývá premiéra Petra Fialu k iniciativě svolání Evropské rady k této migrační reformě, kde zazní jasné negativní stanovisko České republiky."
Kdo je proti?
Děkuji.
Ano. Takže já zahajuji hlasování o námitce o hlasování a ptám se, kdo je pro? Budeme opakovat hlasování o návrhu usnesení. Děkuji. Návrh nebyl přijat.
A nyní se tedy dostáváme k návrhu usnesení poslaneckého klubu SPD, kde bylo také řečeno, že chtějí o každém hlasovat samostatně. Takže první návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nelegální migrace zásadním způsobem dlouhodobě ohrožuje bezpečnostní situaci v České republice."
Děkuji. Návrh nebyl přijat. Prosím. Děkuji. Návrh nebyl přijat. Prosím.
Jenom na rozloučenou. Děkujeme za umožnění hlasování o navržených usneseních.
Děkuji a nyní s přednostním právem pan předseda Okamura.
Tím, že všichni poslanci vládní pětikoalice hlasovali proti tomuto usnesení, tak jenom řeknu, pro co vládní poslanci hlasovali. Tak to je teda úplně neuvěřitelný hlasování.
Tím jsme projednali stanovený pořad 68. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. A připomínám, že se zde sejdeme ve čtvrtek 15. června v 9 hodin, kdy budeme pokračovat v přerušené 65. schůzi Poslanecké sněmovny.
No nepokračovala. A první dotaz na pana ministra je, jestli by nám mohl ukázat ten mandát. Takže není pravda, jak tvrdí pan ministr, že by zkrátka pokračoval v nějaké pozici. Vždyť vy říkáte, že navýšíte podporu pro migrační tábory mimo Evropskou unii. Samozřejmě Turecko, které zastavilo tu migraci, ale zkasírovalo 3 miliardy eur za to, Egypt, Libye, Alžír, Tunis, Maroko, to byly všechno naše návrhy. Jednejme tam, aby nepřišli vůbec k nám. Každý, kdo přichází do Evropy, by měl přicházet na pozvání. SPOLU má v programu: Evropská unie musí efektivněji bránit své vnější hranice. Na evropské úrovni je nutné urychlit proces odmítnutí žadatelů o azyl. No to je všechno, co my říkáme. Další věc. Já jsem žádnou výjimku nenašel. Nedovolili jsme to! A ta situace v Evropě se změnila. Sebastian Kurz vítal migranty. A jaká je dnes situace? Řecký premiér Kyriakos vyhrál volby, protože slíbil voličům, že postaví plot 200 kilometrů na hranici s Tureckem proti migrantům. A Macron řekl, že zpřísní migrační politiku. Všichni změnili. Takže v této situaci ta šílená Evropa, a nevím, kdo to tam všechno... Pan ministr v televizi říkal, že k nám chodí jenom migranti z východních zemí. Proč? A kdo chodil přes tu hranici? No, migranti ze Sýrie. Jak tam přišli? No přišli tou jižní cestou přes Balkán, protože i ten maďarský plot není komplet, tam je 20 kilometrů, které nejsou dostavěné. A potom, když Slováci začali křičet, že co to je, a premiér Heger křičel, no tak se probudil pan premiér a potkal se se slovenským premiérem v Kramářově vile a objevili AmerikuI Musíme bránit ilegální migraci na vnější hranici. Já jsem byl na té vnější hranici. Já jsem byl v Severní Makedonii na hranici. Měli jsme tam 50 našich policistů. Absurdní situace. Já jsem byl na tom plotu s Maďarskem, tam bylo 50 našich policistů, kteří zadrželi 7 000 ilegálních migrantů a kolik pašeráků. A na druhé straně čekala auta s německými espézetkami a rakouskými, aby si zkásli ta eura od těch migrantů. Pan ministr si protiřečí. Taky si vzpomínám, že Němci, pan Kretschmer chtěl zavést kontroly s Českou republikou. A místo toho, aby pan premiér se přidal k iniciativě srbského prezidenta, rakouského premiéra a maďarského premiéra, kteří se domluvili v tom stejném čase v Budapešti, a potom, myslím, že v Bělehradě, že budou společně bránit vnější schengenskou hranici, tak zůstalo jenom u konstatování. A samozřejmě... Takže to je ten rozpor toho, že pan ministr říká, že vlastně je to skvělé. Já nevím. Teď tam téměř ukradli loď. Chovají se jak Piráti, který chtějí zničit náš život. A pan ministr tvrdí, že nás se to netýká, že máme tu výjimku. My žijeme v Schengenském prostoru, a pokud si někdo myslí, že když zase přijdou stovky tisíc migrantů, že se nás to netýká, tak je úplně mimo. A potom samozřejmě ten dokument je úplně šílený, tam ty výpočty a tak dále. Já jsem se opakovaně ptal pana premiéra, kolik nás stojí tí ukrajinští migranti, uprchlíci? Pan premiér reagoval podrážděně v televizi Prima, že vlastně, že to je skandální. Když tato vláda stále říká, no to je strašné, ta Ukrajina, jakým způsobem dopadla na ten náš rozpočet.
A tato výjimka bude trvat. A v tom okamžiku Česká republika bude moci žádat o solidaritu, tedy o finanční pomoc ostatních zemí. Tak mně řekněte, co je na tomto nevýhodné, ale i co je na tom nesrozumitelné? Až požádají o azyl, budeme mít stejné možnosti, jako mají jiné země. Jistě, můžete namítnout, ano, to je málo, mohli jste ještě vyjednat něco dalšího. Já jsem viděl prohlášení pana předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a tak dál, a tak dál. Ale já právě i proto, že jsem slyšel ty argumenty v médiích, tak tady chci jasně zdůraznit, že naše výsledky neodrážejí jenom české zájmy v podobě, jakou definuje naše vláda, ale odrážejí i výsledky v podobě, kterou Česká republika prosazuje dlouhodobě. A každý se může přesvědčit, že to, co jsme prostřednictvím pana ministra vnitra Víta Rakušana dosáhli, je plně v souladu s tím, co předtím požadovala česká vláda, které předsedal Andrej Babiš. O to absurdnější a podivnější jsou ty útoky, které tady zaznívají. To jsou ty principy. Za prvé. Dohoda pracuje s širokým výkladem principu solidarity. Díky práci českého předsednictví se definice solidarity v průběhu vyjednávání rozšířila o možnost finanční pomoci a expertní pomoci. Máme tedy možnost nadále spolupracovat na zajištění bezpečnosti Unie takovými prostředky, které sami zvolíme a které nám budou dávat smysl. O čem se tu bavíme? Česká republika je solidární už teď. Sami jste to říkali. Je solidární už teď. Zemím na vnější hranici dlouhodobě pomáháme. Pomáháme jim s ostrahou hranic, pomáháme jim budovat obranné kapacity, přispíváme jim finančně, posíláme do těchto oblastí experty, policisty, vojáky. Tato pomoc je součástí nové dohody. V této pomoci budeme pokračovat. Ani tady jsem nezaslechl ze strany ANO - SPD to vkládat do úst nebudu - že bychom tuto formu solidarity měli opustit. Za druhé. Evropská komise nemá možnost nařídit členským státům relokaci. Povinný flexibilní solidární mechanismus neobsahuje požadavek na redistribuci osob, nezavádí povinné kvóty na přerozdělování uprchlíků. Česká republika bude nadále rozhodovat sama, koho a za jakých podmínek přijme. A to byla věc, na které jsme se shodovali a s kterou jsme jednoznačně souhlasili a kterou jsme nechtěli tedy i my, kteří jsme tehdy byli v opozici. Návrh vychází vstříc státům, které jsou pod velkým migračním tlakem, jako je dnes Česká republika. A tak to prostě je.